Děkuji. Nyní s přednostními právy pan předseda Jurečka a paní poslankyně Pastuchová jako zpravodajka. V tomto pořadí. Pan předseda má slovo.
Tomu úplně nerozumím.
Děkuji. Paní zpravodajka paní poslankyně Pastuchová a potom s přednostním právem paní ministryně Maláčová. Prosím, máte slovo.
No ono jich bylo víc. Těch pozměňovacích návrhů, které nebyly ráno projednány, tam je víc.
Paní ministryně stáhla svoji přihlášku k přednostnímu právu, ale přihlásila se paní předsedkyně Pekarová Adamová s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
A že tady padla řada otázek, na které by měl znát i on odpověď, ale nedostali jsme na ně odpovědi od paní Maláčové, tak to zkusím u vás. Protože se domníváme, že by mělo, tak vás k tomuto i vyzýváme.
Prosím, máte slovo. Děkuji. Paní poslankyně Aulická Jírovcová přihlášena v obecné rozpravě, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

Chtěla bych se také vrátit ještě možná k tomu formuláři.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Dovolím si rychle uvést několik důvodů, proč je toto téma relevantní právě v čase boje s koronavirem.

Tady máme příležitost.

Každý člověk, kterého už není třeba věznit a může se vrátit na pracovní trh, se nám vyplatí dvojnásob.

Zároveň si uvědomuji, že jsou věci, které spěchají víc, takže mi stačí projednání až v pátek. Proto si dovoluji navrhnout pevné zařazení sněmovního tisku 331 na pátek 24. dubna jako první bod jednacího dne.
Jako další k pořadu schůze pan poslanec Stanislav Grospič.
Děkuji, pane předsedo. A dovolte, abych navrhl tento bod napevno na čtvrtek tento týden 22. dubna po písemných interpelacích.
Jen pro upřesnění, zařazení nového bodu budeme hlasovat už v gremiálním bloku a poté bychom hlasovali o vašem pevném zařazení.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane předsedo. Tam já jsem aspoň odcházel s pocitem, a tak jsem i informoval své kolegy z našeho klubu na jednání klubu, že jsme se víceméně dohodli, že tento týden projednáme pouze nezbytně nutné věci související s krizovou situací ohledně koronaviru, a to jsou zákony poslané vládou ve stavu legislativní nouze a vratky ze Senátu. A druhý bod požadovaný opozicí - Informace vlády o nákupu ochranných pomůcek ve stavu nouze.
Děkuji za tento vstřícný komentář, ale přiznám se, úplně nerozumím jedné věci. A minulý týden jednaly třeba i výbory také v plném počtu. Otázka exekucí, insolvencí, která tady byla probírána před 14 dny, a podobně.
Jestliže nikdo s přednostním právem se nehlásí, jako další je přihlášen pan poslanec Jiří Mihola.
A ta věc, to není akademická debata teď, co by kdyby. Ta věc termínově spěchá, je nějakým způsobem ohraničena. A ta současná situace, vlastně kolegyně Pekarová Adamová na to poukazovala - my chápeme mimořádnou situaci a různá mimořádná řešení a postupy. Ale musíme co nejdřív odstranit to, aby jedno lidské právo se třískalo s jiným lidským právem.
Stanovisko ministerstva: nesouhlas. Drsoň byl ministr kultury, ten byl proti přímo. Paní ministryně, která to od začátku podporuje, řekla: nesouhlas. Podíváme se na sociální demokraty. Proti 1, opět drsoň ministr kultury, ostatní se zdrželi. Vidíte tu rozpolcenou osobnost. Ona je od začátku pro, a třikrát nesouhlasné! Takže pro nula. Třikrát byla proti nejenom ona, ona nemůže hlasovat, to my víme, ale ani jeden hlas ve třech hlasováních se pro tento návrh nenašel v řadách sociálních demokratů. Takže nám tady netvrďte, že jste byli pro.
Pokračujeme v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dobré odpoledne. Dovolte mi, abych krátce představila naše tři pozměňovací návrhy, které předkládám za náš klub SPD k této vládní novele o některých úpravách v sociálním zabezpečení. Jde do velké míry o pracující a často nízkopříjmové matky samoživitelky, které momentálně nemají nárok prakticky na žádnou pomoc od státu, protože i když jsou těchto dohod (?), například osoby samostatně výdělečně činné, nedostanou ani speciální ošetřovné z důvodu podnikání jakožto vedlejší činnosti a neobdrží ani kompenzační bonus, protože důvodem této vedlejší činnosti je jejich zaměstnání. Dostávají se tak do kritické sociální situace. Druhým pozměňovacím návrhem tak navrhujeme, aby na mimořádné ošetřovné ve výši 424 korun denně měly nárok i osoby samostatně výdělečně činné, které jsou zároveň invalidními důchodci. A v posledním pozměňovacím návrhu opakovaně navrhujeme, aby nárok na toto mimořádné ošetřovné měli nejen rodiče, ale i blízcí příbuzní dítěte do 65 let věku, kteří jsou zároveň nemocensky pojištěnými zaměstnanci. Děkuji a omlouvám se, jsem u konce s dechem z důvodu roušky.
Pan poslanec Roman Sklenák, připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych vás jen všechny chtěl upozornit, že ošetřovné není v našem právním řádu nový termín. Ošetřovné je využíváno řadu let a samozřejmě pro ten původní účel, to znamená, že rodiče zůstávají se svými dětmi, které onemocněly nebo měly nějaký úraz. Je to od vás prostě pokrytecké, tohle! To zaznělo několikrát, i já jsem to říkal do televize. Prostě vycházíme z principu, že byla nějaká situace, podobně jako když třeba máte nemocenskou, tak v prvních dnech nemoci dostáváte nižší částku než v těch dalších. Já ještě ve svém příspěvku chci poukázat na pozměňovací návrh, který už byl zde avizován, ke kterému se samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě a který předkládáme s kolegyní poslankyní Janou Pastuchovou. Pan předseda Bartoš nám tady také plamenně vysvětlil, jak zase opisujeme a už jsme to mohli mít dávno schváleno, kdybychom přijali návrh Pirátů. Ale tady přece ta diskuze o tom, že by i tato skupina lidí měla mít nárok na nějakou kompenzaci a že bychom je neměli nechat na holičkách, se vede také od samého začátku. Ale otázka je, jak to uzákoníme, jaký ten princip najdeme, aby byl spravedlivý. A to, co navrhují Piráti, že kdo má dohodu, tak dostane jednu částku, a jestli ta dohoda je na malý úvazek, větší, nebo největší, to je nezajímá, tak mně to přijde nespravedlivé. Proto my s kolegyní Pastuchovou přicházíme s pozměňovacím návrhem v tom smyslu, že se to odvíjí od úhrad nemocenského pojištění. Skutečně se v té roušce dýchá velmi špatně, a navíc mi, myslím, vypršel čas, takže děkuji za pozornost.
Limit času nebyl schválen. Pan předseda Bartoš s přednostním právem.
Já bych chtěl jenom reagovat rychle. Mně je vlastně úplně jedno, jestli to někdo opisuje, nebo ne, a já se na tom ani netočím. To může znamenat různě, třeba že se nějaký návrh vezme a pak se předloží jako vlastní, ale to mi žíly netrhá.
Dovolím si tady také pro podporu naléhavosti tohoto bodu některé tyto příběhy stručně zmínit. Zjišťuje se, jaká je realita, co se týče živnostníků, píše jeden pisatel. Bohužel vláda úplně smetla jednu skupinu, které koronakrize dost zasáhla. Platím dva nájmy z provozovny a mám další výdaje. Takže ho mám dvakrát placené. A ve výsledku nemám nárok na nic? Živíme rodiny, děti... a tak dále, píše pisatelka z Vysočiny. Tady majitel píše: Mám malou firmu, kde jsem zároveň zaměstnancem. Funguji přesně 15 let a za tu dobu jsem nikdy nic státu nedlužil, platil vše včas. Po řádném vyplnění žádosti mi přišlo, že nemám nárok. A tak dále, píše pán z Brna. Nic, na nic nemáme nárok. Pokud nemáte ani na zaplacení odvodu státu, protože platíte bez jediné koruny příjmu veškeré fixní náklady dál, jste dlužník státu vyřazený ze všech programů. - To lidé píšou velmi, ale velmi, často. Před dvěma týdny jsem vyplnila žádost o ošetřovné. Dnes mi přišly peníze na účet. Dnes jsem se dozvěděla, že moje žádost bude pozastavena, protože jsem nepřiložila potvrzení ze školy, že je uzavřena. Mimochodem znáte nějakou školu, která nebyla uzavřena? Řídila jsem se totiž formulářem, který ovšem po dvou dnech změnili. A mohl bych pokračovat. Jsou to lidé na dohodách, lidé, kteří pracují jako živnostníci na vedlejší činnost, jsou to pendleři, jsou to malá eseróčka. A na tyto lidi doposud není pamatováno. Dostávají negativní informace, nebo zamítavá stanoviska, o svých podporách a není tam žádné zdůvodnění. Volají a píší mně firmy, které mají dobré výsledky, ale protože mají vysoké odpisy, protože investovaly, tak jsou v účetní ztrátě, přestože v loňském roce třeba byly v zisku, a tyto firmy nemají nárok na žádnou podporu. Píší mi lidé, kteří třeba rozjeli podnikání za posledního půl roku. Udělali si malý butik a v tento okamžik mají zboží na skladě, a tak nedostanou žádnou podporu, nemají historii. Takže prosím pěkně, aby vláda předložila, jaké další kroky bude realizovat na podporu těchto lidí. Tito lidé mají své rodiny, mají své děti a řeší, jak zaplatit nájem, jak uživit svoji rodinu, a jsou ve velmi těžké situaci. My za KDU-ČSL jsme tady opakovaně navrhovali legislativní opatření, která by jim pomohla, ale bohužel zatím byla smetena ze stolu. Já to klidně paní ministryni předám, ty příběhy, ať se na to může podívat.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové. Pane předsedo, budu reagovat na vaše vystoupení. Tak jenom pro vaši informaci. Podle mě jste to zkombinoval možná s jiným programem. Takže toto bych si dovolila takto tady vysvětlit. O pokračování kompenzačního bonusu se budeme bavit. A řekli jsme a zavázali jsme se řešit minoritní skupiny. Takže dohodáře - tak jak jsem informovaná, bude pan poslanec Sklenák a paní poslankyně Pastuchová podávat pozměňovací návrh k ošetřovnému, kde budou řešeni dohodáři. Takže prosím není to pravda to, co tady říkáte.
Registruji dvě přednostní práva. Nejdříve pan předseda Bartoš - právě zrušil svůj příspěvek - a pan předseda Jurečka zřejmě reagovat.
Já jsem tady mluvil o příběhu, kdy to bylo ošetřovné, které se týkalo OSVČ a kdy to byl úvod toho programu, kdy po dvou dnech byl ten formulář upraven. Jsme připraveni pomoci podpořit tyto záležitosti.
Děkuji. Nyní ještě s přednostním právem pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Jurečka.
Kéž by to byla pravda. Takže nemohlo být 74, maximálně 74 % z těch 67, to vám hned spočítám, kolik to je, takže celkově polovina žádostí. To prostě není pravda. Já mluvím za březen. V té době jste už ty školy na měsíc zavřeli rozhodnutím vlády - 11. března do 11. dubna. Tak co to na nás tady hrajete? Kdo jiný než vláda měla vědět, jak dlouho ty školy budou zavřené, že budou minimálně zavřené déle než měsíc. To vláda věděla už v tom okamžiku, kdy jsme tady jednali 24. března, to je naprosto logické. To je ta úspora. Paní ministryně dneska úplně klidně řekne: To je můj původní návrh! Už 19. března jsem to navrhovala... To je pravda.
Už jsem ohlásil, jinak bych býval ohlásil dopředu pana kolegu Fialy, protože ten mě bude střídat v řízení schůze.
Pak tady zaznělo, že ti rodiče o nic nepřijdou. Pan David Tesař píše: Vládou uzavřený provoz v Praze. Na nic nemáme nárok. Pokud nemáte ani na zaplacení odvodů státu, protože platíte bez jediné koruny příjmů veškeré fixní náklady dál, jste dlužník státu vyřazený ze všech programů. Nehledě na fakt, že půjčky nejsou náhrady ani pomoc, ale jen oddálení a rozmělnění hromadných bankrotů... Prostě ten program by byl fér, kdyby řekl: bereme bezdlužnost třeba k poslednímu únoru.
Tomu bych rozuměl. Vy sem dneska přijdete a tváříte se jako spasitelé. Poslouchali jsme tady slova pana premiéra, který tady sedí za mnou, který říkal - určitě by to potvrdil: Jsme na jedné lodi, pojďme to řešit... Tak jsme byli na jedné lodi. A dneska se vracíte k tomu, co jsme my tady říkali, co jsme my navrhovali, o čem jsme my byli přesvědčeni, že je nutné udělat pro to, aby si lidé poradili s tou ekonomickou krizí.
Já si myslím, že můžeme tady debatovat ještě dlouho, nicméně vyšší ošetřovné byl nápad sociální demokracie. My to jako vláda navrhujeme, my to jako vláda prosazujeme. Můžete se smát a zesměšňovat ještě jednou. A logika je jednoduchá. Ještě jednou.
Pouze do projednání tohoto tisku, jestli by na to byla vůle ve Sněmovně.
Tak máme na to opravdu pár sekund. Takže doprojednáme tento bod.
Konkrétně jsem rád, že ministerstvo přijalo můj návrh na prodloužení lhůty pro daňové přiznání, což jistě ocení mnoho lidí již příští rok už jen kvůli tomu, že je současná koronavirová krize, která bude znesnadňovat podat včasné přiznání nebo standardní přiznání do tří měsíců. Což jsou věci, které možná někoho odrazovaly od toho si datovou schránku zřídit. A pomůže to do budoucna i státnímu rozpočtu.
Nyní se rozhlédnu po sále, zdali ještě chce někdo vystoupit v rozpravě. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan senátor? Já se ptám jenom paní ministryně, jestli má také zájem. Takže pan senátor Tomáš Goláň má slovo.
A já nejsem vůbec politicky angažovaný a prosím vás, abyste tady odložili to politikum. Protože jsem nezávislý a jsem hlavně jako odborník. I když vás to asi rozesmálo, tak prostě ty věci jsou odborné. A dneska vidíme dole prostě, že jsou statisíce lidí v problémech a čekají na nějaký vzkaz, na nějaké světlo na konci tunelu.
Je to technická debata. Kdyby se přijala senátní verze, bude to chaos. Bude to obrovské riziko, které ponese Ministerstvo financí, potažmo naše vláda. Je to legislativní základ projektu Moje daně, online finanční úřad, je to elektronizace, digitalizace. Teď ukázala tato krize, jak je to velmi důležité. Takže tolik bych řekla na úvod. Prostě my jsme tady debatovali velice dlouho o tom, že prostě nemůže být ta lhůta zkrácena, pokud má být vracen odpočet formou zálohy. Já jsem si uvědomila, já jsem to navrhovala i v Senátu, á jsem říkala: pojďme to posunout tu účinnost. A to nebyla ještě krize. Pojďme to posunout, vzdejte se tady těch technických, a viděla jsem jeden bod za druhým v Senátu, a vysvětlovala jsem, proč je to prostě nemožné, proč je to rizikové a chaotické. A vysvětlovala jsem, proč není možné to dodržet. Že prostě toto je minimální lhůta, pokud má správce daně provést jedno párování, druhé párování a vracet prostě ten zálohový odpočet. A vysvětlovala jsem jednu věc. A skutečně by Finanční správa prověřovala jenom podezřelé faktury, podezřelé transakce. Protože si uvědomujeme, že prostě obětujeme ty zálohy v tuto chvíli, ale nechceme tam ten jednorázový cash flow efekt pro plátce daně.
Vy neustále tu lhůtu propojujete se zálohou na vratku z nadměrného odpočtu. Protože kdyby to bylo tak, jak nám tvrdíte, tak by muselo platit, že 45. den je vyplacena ta záloha.